Přitom úvaha o vývoji podílu důchodu na HDP rozhodně nemůže obejít ani problém budoucí inflace, která může zase vzrůst. Spolehlivost takové úvahy je tedy velmi diskutabilní.
A obstát v takovém konkurenčním prostředí, uznejte sami, musí být stále náročnější úkol, neřku-li úkol nadlidský. Člověk se neubrání pocitu, že to je právě tahle snaha přežít, co nutí jednu provozovnu vedle druhé napsat křídou na tabuli "cash only". A nejhorší na tom je, že člověk, který tenhle dominový efekt způsobil, má tu neskonalou troufalost přijít sem do Poslanecké sněmovny s nápadem na zvýšení daní o 73 miliard ročně. Stáčí se podívat na DPH. Plnění jeho inkasa je o celých 5 procentních bodů nižší než v minulém roce. A celkový výběr daní? Ten je naprosto nejhorší za posledních nejméně deset let - samozřejmě s výjimkou covidového roku 2020, kdy byla ekonomika uzavřena a splatnost daní posunuta. Podalikvótní výběr všech daňových titulů znamená o 40 miliard nižší příjmy, než by odpovídalo aktuálnímu datu. A co dělá ministr financí? Místo toho, aby si uvědomil, jak monstrózní problém svou ideologickou zatvrzelostí způsobil, a začal ho aktivně řešit, systematicky buduje z Finanční správy nesmělou organizaci, která má ve snaze zalíbit se novinářům zapomenout na to, že jejím hlavním klientem není nikdo jiný než státní rozpočet. A to hovořím jako letitý daňař s celoživotní praktickou zkušeností z Finanční správy. Když jste tady, dámy a pánové, na konci minulého roku rušili elektronickou evidenci tržeb, zaklínal se ministr financí nárůstem dohledatelných bezhotovostních plateb. Moc se nám nenaplňuje, že? Naopak sledujeme objektivní úbytek platebních terminálů od Karlových Varů po Ostravu. Všude tam obchodníci provozovatelům vracejí jeden terminál za druhým. A zhoršuje se to každým týdnem. Ale abych to uzavřela. Hlavním úkolem Ministerstva financí je sestavit státní rozpočet a vybrat daně. Jak se dnes a denně můžeme přesvědčit, ani jedno ministr financí Zbyněk Stanjura nedokáže. Finanční správa je součástí kritické infrastruktury státu. To, jakým způsobem k jejímu fungování přistupuje Zbyněk Stanjura, podle mého názoru pomalu naplňuje znaky ohrožení kritické infrastruktury státu a důvodem není nic jiného než pozitivní vztah jeho mateřské strany k šedé ekonomice, stejně jako například k hazardu. Je to zabudováno v samotné genetické podstatě ODS. Obracím se proto alespoň na koaliční partnery ODS. Pošle ekonomiku do recese a celé jedné generaci sebere její životní standard a mnohým i budoucnost. Já to, vážení, za normální opravdu nepovažuji. Prosím, abyste zajistili provedení důkladné analýzy fenoménu "cash only" na veřejné rozpočty a přijetí adekvátních opatření k návratu k řádnému výběru daní, a teprve poté případně přišli do Poslanecké sněmovny s jakýmkoliv návrhem na zvyšování daňové zátěže českých živnostníků, domácností a firem.
Nyní je přihlášen pan ministr Jurečka, kterého tady nevidím. Máte slovo, prosím, a poté je přihlášen pan předseda Babiš.
Státní rozpočet na letošní rok byl sestaven tak, aby byl uměle snížen deficit.
A do Komise - tak já nevím, koho vláda pošle do Komise za české zájmy. Protože já jsem přesvědčen, že zájmy občanů České republiky jsou shodné s většinou zájmů občanů, členů Evropské unie. Podívejte se, jak vypadá brexit, Velká Británie, kolik tam chybí těch lidí? To jsou úředníci, úředníci nikým nevolení! Oni jsou víc než nějaký prezident nebo premiér nějaké země! Ne teď, když jsem ho stokrát vyzýval, aby to udělal, v rámci předsednictví, to byla ta pozice! A nejenom v Polsku potraviny, ale i v Německu? Takže tady je článek: "Vláda chce škrtat desítky miliard dotací, které ale stát vůbec nemá." Nesplnitelný úkol. Ministerstvo průmyslu má příští rok ušetřit 20 miliard, ale zároveň nesmí uspořit 22 miliard. Takže to je zase jenom lež. Ministr dopravy má tedy štěstí, že zdědil ten rezort, protože bylo připraveno 300 kilometrů obchvatů a dálnic. Jak je to možné, že nejsou peníze? Já nevím, ministr kultury, já jsem se ho ptal minule, že Císařské lázně fajn, a co Nová scéna? Vždyť je připravena! Co Národní galerie? Je připravena. Co Uherské Hradiště, Muzeum totality? To jsem vám taky připravil, to byl můj projekt. Tak přijďte aspoň s něčím, co vy sami vytvoříte! Jak to vypadá s popáleninovým pavilonem v Královských Vinohradech, jak to vypadá s koncentrací Karláku, kde je porodnice v Bohunicích? Zubaři nejsou, pane ministře. A Národní plán proti rakovině. To první vypadalo na tunel, ale to, že my jsme to všechno udělali, o tom není ani čárka. Ani čárka! Když vláda zvýší rodičovský příspěvek, tak na něj mají nárok všichni rodiče do čtyř let. To je totiž jediné spravedlivé řešení. Podpora rodin je pro budoucnost naší země klíčová. Nestavíte byty, kašlete na lidi, kašlete na mladé, kašlete na studenty. Mimochodem, Katalin Novák, když jsem byl v Budapešti, mi říkala, jak to tam oni mají. Když mají tři děti nebo čtyři děti, celá půjčka odpuštěna. Obrovské výhody pro rodiny, obrovské výhody. Proč to neudělají? Takže pan premiér nás tehdy vyzýval a my jsme to nakonec tak i udělali, protože samozřejmě to byla složitá věc. Moudrost pochází od opozičníka, nynějšího premiéra Petra Fialy. O panu Bartošovi jsem mluvil, ten říká, že cesta ven z bytové krize je byty nevlastnit. Já jsem si myslel, že naši spoluobčané chtějí vlastnit, a já myslím, že je to ten pocit jistoty. A teď vlastně ta vláda jim říká: Ne, ne, nebudete vlastnit, protože Rusnok zničil hypoteční trh.
Jak jste nás tady vodil, když jste začal být ministrem financí? My jsme říkali: My to v průběhu roku nasbíráme a dáme. Když to nevyplatíte investorům, což jste chtěli udělat, tak tady máte na další desítky let nebo deset let nekonečné spory a všechno prohrajete. Když to vrátíte lidem, tak jim to musíte sdělit, že jim zase zdražíte energie. Myslím tím 2024, 2025 a tak dále. Všichni víme, že je nutné v těch stavbách pokračovat, takže jediná cesta, která je, je, že se to vezme z úvěru, protože PPP projekty budeme rádi, když nám najedou v roce 2025, na tom se asi shodneme. Máte v tom totální guláš. Je to všechno jenom v obecné rovině a my budeme chtít, abyste tady řekli konkrétně, na které programy, ať už podnikatelské, nepodnikatelské, to dopadne, a nechť tady vystoupí případně ministři a řeknou: Ano, já respektuji to, že mi seberete na školství 2, 3, 5, 7 miliard korun, já na dopravě tolik a tolik, já na místním rozvoji tolik a tolik, a nedám to tam anebo to tam dám z toho úvěru, to je věc druhá. My se hlásíme k 50 miliardám ročně, stojíme si za tím, nestrašíme nikoho a tvrdíme a ukazujeme, kde bychom těch 50 miliard vzali. A současně tvrdíme, že tím nezabijeme růst a nezabijeme tím budoucí rozvoj země, a nejsme asociální vůči studentům, důchodcům, vůči zranitelným skupinám. Tak to řekněte těm lidem a ukažte, kde to je. Pan premiér Fiala ještě v říjnu minulého roku říkal, že žádné daně se nezvednou, tečka. Úplně pravý opak. A výdaje? Snižujete, ale jen na papíře. A to je důvodem, proč jsou pro nás vaše balíčky nedůvěryhodné. a takto předložené i nepřijatelné!
Nyní vystoupí s přednostním právem pan předseda Okamura, následuje pan předseda Radim Fiala.
Vážené dámy a pánové, máme tady před sebou návrhy Fialovy vlády na nejrozsáhlejší plošné zvýšení daní v novodobých dějinách České republiky. Vláda všem českým občanům zdraží životy a všem firmám prodraží podnikání. A samozřejmě potom po otevření rozpravy k tomuto konkrétnímu bodu podáme jménem SPD návrh na zamítnutí, takže se o našem návrhu bude hlasovat. Když to zjednoduším a shrnu, vláda posílá Ukrajincům nebo na zbytečně předražené zahraniční zakázky stovky miliard, ale pro české občany peníze nemá a ani jim je nedá. Hnutí SPD od samého začátku tvrdí, že letošní státní rozpočet je nereálný a je postaven na nereálných příjmech a výdajích. Navíc současná ODS, tedy nejsilnější vládní strana, obelhala voliče slibem, že nikdy žádné daně nezvýší. Takže na jedné straně vláda nepřiměřeně podporuje Ukrajinu a na druhé straně vládní pětikoalice občanům naordinuje úsporný balíček. Předložený návrh navíc vůbec nenavrhuje smysluplné škrty ve výdajích. Vláda navrhuje například zvýšit daň z přidané hodnoty u většiny druhů zboží a služeb, to znamená, plošně zdražíte životy všem občanům České republiky. Dále vláda navrhuje zvýšit daň z příjmu fyzických osob, navrhujete také zvýšit daň z příjmu právnických osob, chcete zvýšit daň z nemovitosti, zvyšujete spotřební daně, chcete zvýšit důchodové pojištění a také nemocenské pojištění včetně zvýšení odvodů sociálního pojištění živnostníků. Jediným, kterým pomáhá, jsou americké zbrojní firmy a Ukrajinci. To všechno Fialova vláda ruší.
Ať jde o důchody, zdravotní péči, sociální zabezpečení nemohoucích, nebo jiný veřejný zájem, neustále se debatuje o tom, jak nastavit systém, aby ekonomicky fungoval. Základním problémem je fakt, že se každý rok rodí asi o 40 000 dětí méně, než by garantovalo stabilní přirozenou reprodukci naší společnosti. Vymírání současné evropské civilizace je v nepřímé úměře k zlepšování životních podmínek v celé Evropě, nejen u nás. Měly by se analyzovat současné životní podmínky mladých, které umožňují ženám žít a vychovávat děti a být přitom samy bez partnera ve vztahu k podmínkám v minulosti, kdy například komunisti zvýhodňovali úplné rodiny. Vychovat dítě se šplhá do sedmimístné částky jenom na financích. Za předpokladu, že se nám narodí nebo že se budeme snažit, aby se narodilo 150 000 dětí ročně, tak si udržíme stávající stav a počet obyvatel. Čili potřebujeme 150 000 dětí ročně. Fakt, že se rodí málo dětí, už nás začíná nejen dohánět, ale předhánět. Máme tři možnosti. Další dvě znamenají konec českého národa.
Vracíme se do obecné rozpravy. Omlouvá se z pracovních důvodů od 20 hodin pan ministr Pavel Blažek. Nyní tedy pan poslanec Mašek, připraví se paní poslankyně Pošarová. Prosím.
Jako první je přihlášena paní poslankyně Jana Pastuchová, dále se připraví pan poslanec Karel Rais.
Je to opravdu ostuda, protože se jedná o mnoha a mnoha občanech naší republiky. Co po nás vlastně vy jako koalice chcete? Vy jste předložili nějaké dílčí návrhy úpravy důchodového systému, my s nimi až na nějaké střípky nesouhlasíme. Nechceme je nijak upravovat, nelíbí se nám - říkáme to, nepodpoříme je. Řekli jsme vám spoustu důvodů, proč je to podle nás špatně, ale hlupák není ten, kdo proti něčemu argumentuje, ale ten, kdo argumentům nenaslouchá. Potřebu důchodové reformy jsme nikdy nezpochybňovali, nikdo z nás, dokonce bychom na ní s vámi opravdu rádi spolupracovali. To ale znamená ochotu ke kompromisům, a tu vy bohužel nemáte. Důchodovou reformu jste tedy nepředložili, jen upravujete stávající systém, a děláte to špatně. Důchodová reforma má být především o motivaci. Máte lidem umožnit, aby pracovali déle. Máte jim udělat takové podmínky, aby si na penzi mohli lépe šetřit, a aby byli tedy méně závislí na penězích od státu. Kdybychom se bavili o důchodové reformě, řešíme tu druhý a třetí pilíř. My se tu bavíme jenom o prvním pilíři, a to ještě jen o tom, kde z něj sebrat. Vaše změny se z velké části dotýkají současných důchodců, například vaší připravovanou nebo navrhovanou změnou valorizací. Kde tedy něco podobného důchodové reformě vidíme ve vašich návrzích? Hledat to nemusíte, já vám napovím: nikde. Z řady průzkumů vyplývá, z čeho lidé mají největší obavy. Je celkem zřejmé a jasné, že hodně záleží i na věku dotazované skupiny, a není to jen o tom, že řada mladých lidí ještě finance, které budou mít v důchodu, neřeší, protože je to pro ně příliš vzdálené téma, ale někteří to řeší. Dokonce počítají s tím, že si na důchod musí začít ukládat peníze co nejdříve. A to je to hlavní, co vám vlastně vytýkám. Od určitého věku výš se už totiž lidé na vaše změny připravovat nestihnou, i kdyby na tisíckrát chtěli a měli tu možnost. Vaše změny navíc přicházejí v době, kdy si lidé víc peněz na důchod už ukládat prostě nemohou, protože jim bohužel už nic nezbývá. A to málo, které si někdy ušetří, většinou padne na nenadálé výdaje. Známe je každý - může se rozbít pračka, může se rozbít lednička nebo něco podobného. Takže do důchodu půjdou s tím, co mají, protože se jim nepodaří už vytvořit jakýkoliv finanční polštář, pokud ho už teď nemají. Tolik tedy k tomu, že pohřbíváte střední a starší generace. Nemají šanci se připravit. Schvalujete je ve zrychleném procesu, to už jsme si tady zažili. Nejenže nenasloucháte opozici, ale vy neposkytujete potřebný prostor ani odborné veřejnosti. Nevycházíte z hlubších analýz, jdete tou nejjednodušší možnou cestou, na sílu změny protlačíte Sněmovnou. Vy si stěžujete na to, že vás nebaví nás poslouchat? No, mám pro vás možná jedno překvapení. Nás taky nebaví tu stále dokola opakovat ty stejné výtky a co se nelíbí nám. Říkáme je v prvním čtení, říkáme je na výborech, říkáme je ve třetím čtení, a nic, vlastně žádná odezva z vaší strany. Jen bych vás ráda upozornila, že vy tu nepohrdáte námi, vy pohrdáte všemi, kdo s vámi nesouhlasí, a děláte to ve všech oblastech veřejného života. Jen tady je to trochu možná víc vidět, to vaše nálepkování. Takže já teď ještě jednou zopakuji dvě svoje největší výhrady k vašemu návrhu změn v tomto důchodovém balíčku. To první jsou vaše změny podmínek odchodu do předčasného důchodu, tou druhou je úprava mimořádných valorizací. Naprosto respektuji, že odejít do předčasného důchodu by se nemělo lidem vyplácet, že by lidé měli být motivováni pracovat co nejdéle. Ovšem ta motivační složka mi ve vašich návrzích nějak chybí. Místo například nižšího zdanění pro pracující důchodce, motivace zaměstnavatelů, aby se jim vyplatilo udržet pracovní místa pro lidi v důchodovém věku, například formou zkrácených úvazků, to nenavrhujete. Proč tato dvojitá penalizace? Nikdo nebyl schopen nám to vysvětlit. Tak to zkouším ještě jednou a budu ráda, když mi pan ministr Jurečka na tuto otázku odpoví. Proč dvojitá penalizace? Stejně tak je pro mě nepochopitelné zvýšení potřebné doby důchodového pojištění pro přiznání předčasného starobního důchodu z 35 na 40 let. Nepovažuji to za správné a paradoxně to nejvíc zasáhne tu generaci, která vás teď hájí. A tím se dostáváme na začátek toho kolečka.
Důchodový systém musí být nastaven tak, aby mu lidé mohli věřit a vnímali, že se s nimi zachází spravedlivě. Ale bohužel návrh, který nyní projednáváme, takový není. Jsou to převážně škrty s cílem ušetřit peníze státního rozpočtu, škrty, které budou znamenat významné postupné snížení životní úrovně důchodců. V projednávaných i dalších změnách je patrná optika vlády, že je potřeba šetřit, takže je třeba snížit penze, co nejvíc znesnadnit možnost odejít do předčasné penze a v dalších návrzích pak zvýšit věk odchodu do důchodu, a to vše bez ohledu na to, jak moc to bude pro současné a budoucí důchodce znamenat zhoršení kvality jejich života. A toto činí vláda, která v podstatě bez důvodu zrušila EET a připravila se tím zbytečně o minimálně 15 miliard ročně, pan předseda Babiš uváděl i více. Zřídila navíc tři zbytečná místa ministrů, má nejvíc poradců a politických náměstků vedle vrchních ředitelů, která efektivně neřešila inflaci, energetickou krizi ani růst cen potravin, a lidem, kteří kvůli těmto problémům upadali do chudoby, radila, aby si došli na Úřad práce pro sociální dávky. Velkým problémem návrhu je, že neprošel širokou celospolečenskou diskusí. Jak se vyjadřují odbory, dokonce nedošlo ani k dostatečnému projednání se sociálními partnery a odbory vyjadřují nesouhlas a obavy ohledně způsobu projednání i obsahu samotných změn. Je jasné, že inflace poznamenala výdaje všech domácností, jinak ale zasáhla důchodce, rodiny s dětmi nebo samoživitele. Nejvíce ovšem na výdajích pocítily růst cen domácnosti penzistů. Za důchodcovskou domácnost ve výzkumu byla brána taková, která má příjmy pouze ze starobní penze. Inflace se v posledních měsících v Česku sice zpomalila, to ale neznamená, že by se ceny dostaly na původní úroveň. A důležité jsou skutečné dopady inflace, které se už dva roky pohybují vysoko nad obvyklým průměrem. K nim patří právě senioři a osoby se zdravotním postižením a na tyto nejzranitelnější skupiny budou mít další negativní dopad i projednávané a další navrhované změny. Velkým problémem je také to, že změny se týkají lidí, kteří mají do důchodu jen několik let a o kterých jsme byli panem ministrem práce ujišťováni, že se jich to nedotkne. V oblasti předčasných důchodů dochází k souběhu penalizací - nejenže jde o trvalé výrazné snížení předčasného důchodu, ale další penalizací je, že po dobu pobírání předčasného důchodu nebude tento zcela valorizován, čímž dojde ještě k dalšímu ponížení. Změny u předčasných důchodů budou mít tak negativní dopad, že v podstatě odchod do předčasného důchodu pro velkou skupinu lidí zcela znemožní. Znovu zde apeluji na to, že v této oblasti musíme především citlivě vnímat sociální dopady změn. Například snížení možné doby čerpání předčasného důchodu ze současných pěti let na pouhé tři roky považují také za nespravedlivé vůči budoucím důchodcům a naprosto nedostatečně zohledňující individuální okolnosti, potřeby lidí v předdůchodovém věku a odlišné zdravotní, osobní i rodinné okolnosti. Navrhovaná změna je za mě z tohoto pohledu příliš přísná. Každý člověk se může dostat do nečekaných životních situací natolik závažných, že ho přinutí opustit pracovní prostředí dříve, než by si přál. Podle studie Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí jsou těmi nejzásadnějšími situacemi zhoršený zdravotní stav, únava, ztráta pracovního místa nebo delší nezaměstnanost v předdůchodovém věku bez vyhlídky na získání nové pracovní pozice. V prostředí pracovního trhu se stále setkáváme s tím, že starší lidé často čelí řadě předsudků a problémů. Stále chybí reálná nabídka zkrácených, sdílených a jiných flexibilních úvazků, které právě starším lidem pomáhají zůstat na trhu práce delší dobu. Senioři patří mezi nejohroženější skupiny lidí. Většina z nich je plně odkázaná na starobní důchod. Vlivem vysoké inflace a vysokých cen potravin i služeb jim životní úroveň často znatelně klesá a to se negativně odráží na kvalitě i důstojnosti jejich života. Proto nemůžeme s předloženými změnami souhlasit, protože znamenají nespravedlivé zhoršení podmínek pro budoucí a v podstatě i současné důchodce. Návrh má tak významný potenciál velmi negativně zasáhnout do příjmové stránky a celkových majetkových poměrů těch, kteří se rozhodli pro odchod do předčasného důchodu mnohdy z legitimních důvodů majících původ v nepříznivém fyzickém či psychickém zdravotním stavu. Návrh vlády ještě zhorší složité životní situace, do nichž se tito lidé dostávají, a z důvodu špatného socioekonomického vývoje poslední doby.
Pětikoalice místo toho, aby byla důchodcům vděčná za to, co všechno pro tento stát udělali, vykopává bohužel mezi generacemi příkopy. My tu často slýcháme, že náhradový poměr je v současnosti až téměř 50 % průměrné mzdy. Navíc na rozdíl od aktivní populace mají často domácnosti důchodců omezené možnosti generovat dodatečné příjmy, zatímco náklady na život, ceny základních potřeb, zdravotní péči a bydlení dramaticky rostou. Důchodci, zejména ti starší a nemocní, jsou odkázáni na stát a naší úlohou je postarat se o ně, a nejen proto, že je to morální a správné, což samozřejmě je také pravda, ale proto, že jim to prostě dlužíme v rámci společenské smlouvy, která tu zatím doufejme funguje. To je základní východisko, se kterým musíme přistupovat k jakýmkoliv změnám penzijního systému, a to ať už v případě reformy celého systému, nebo i v případě některých parametrických změn, jako je tomu tentokrát. Zcela jistě se totiž o návrhu ministra Jurečky nedá mluvit jako o důchodové reformě. My tady dnes mluvíme o parametrických změnách, jejichž design je navrhnut s jediným účelem, a to ušetřit na současných, ale i budoucích důchodcích. Současná pětikoalice totiž hned jako druhé hlavní heslo voleb po antibabišovské nenávisti měla konsolidaci veřejných financí a v rámci konsolidace veřejných financí si vybrala jednu skupinu, na které se rozhodla ušetřit, a to jsou důchodci.